Děkuji za slovo.
Tak pan poslanec Benešík, potom pan poslanec Peksa, všechno faktické poznámky.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. To připadá nevhodné i mně.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, vážený pane ministře Metnare, neodmítnutím Marrákešské deklarace jste vyjádřil, že naše země je smířená s prakticky nekonečnou migrací, prakticky přesuny celých národů. Je přitom jasné, že z Evropy do Afriky nikdo migrovat nebude, proces bude jen jednosměrný. Tato deklarace může být bodem zlomu v procesu migrace do Evropy. Terminologie v této deklaraci budí dojem, že je záměrně používána tak, aby jí nikdo nerozuměl a nikdo si nedokázal uvědomit možné důsledky. Je nepochopitelné, že se taková strategická záležitost, která bude mít v budoucnu nedozírné následky, neprojedná na úrovni parlamentu a že bez jakéhokoli doporučení nebo schválení většin, takový dokument neodmítnete. Vyzývám vás proto všechny, abyste hlasovali kladně pro naše usnesení. Děkuji vám.
Každý by měl mluvit sám za sebe. Takže pokud tady zaznělo, že ministr vnitra něco podepsal, on to nepodepsal. A potom jedna důležitá věc. Nekonečná migrace - teď mi dovolte spekulaci. V tom prokremelském webu, který zveřejnil překlad, který byl velmi nepřesný, a my jsme na to upozornili na výboru, se slovo "regulérní migrace" překládá jako pravidelná migrace. Takže pokud my si v tom překladu zaměníme to slovo "pravidelný" za "zákonný a legální", tak ta deklarace dostává dost jiný význam.
Ještě pan poslanec Bžoch s faktickou poznámkou.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nedá mi to nereagovat na předřečnici. Nevím, jak jste na tenhle bluf přišli. Další věc. Jsou dva.
Jednostranná absolutizace některých mýtů o násilí mužů nebo absolutizace práv dětí nad rodiči je faktickým pokusem rozbít rodinu a její přirozený řád. Jde o záludný útok na rodinu a křesťanské hodnoty. Otevírá cestu udavačství, ničení rodin, ideologickému cenzurování výchovy a odebírání dětí. Jde o cestu k neomarxistické totalitě. Jedinou efektivní možností, jak Istanbulskou úmluvu odmítnout, je odmítnout ji v průběhu ratifikace, tedy odmítnout ji v Parlamentu nebo tím, že ji odmítne podepsat prezident. To je nutné udělat. A dalším, čtvrtým chystaným dokumentem, který tady bude dříve nebo později projednáván, je globální kompakt o migraci a všechno přichází zároveň. Organizování migrace by tímto mělo z rukou státních orgánů přejít do vysoké míry na Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a na nevládní neziskové organizace. Tím by se měl stát závazným pro členské státy Evropské unie, přestože by Česká republika například nesouhlasila, a jeho neplnění by mohlo podléhat sankcím udělovaným Evropským soudním dvorem. Já se ptám pana ministra proč. Ale já zároveň také odpovím. A to musí skončit. Reálně hrozí, že Evropská komise názor Polska a Maďarska obejde, jelikož v Radě Evropské unie, což jsou v podstatě ministři zahraničí, se hlasuje jednomyslně, a proto Evropská komise signování kompaktu prohlásí za akt například v rámci celní unie, kde se hlasuje většinově. Obdobná metoda totiž byla použita při jednání o smlouvách CETA a TTIP. Tady je to naopak a to opravdu není dobře u takto závažných problémů, jako je migrace. Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné velmi pečlivě zde v Poslanecké sněmovně všechny tyto návrhy sledovat a velmi pečlivě se těmto návrhům věnovat a především je důrazně odmítat. Mimochodem, dovolím si přidat ještě pátou věc. Dalším obrovským problémem je to, že Evropská komise dlouhodobě usiluje o to, aby se smluvní stranou stala celá Evropská unie, a europarlament ji v tomto záměru podpořil. Vedení Evropské unie by tak podepsalo úmluvy i proti vůli České republiky a my bychom se museli podřídit. Europoslanci jsou zcela servilní vůči diktátu Evropské unie a hlasují proti zájmům České republiky. Promigrační věty tam prostě jsou, tak to prostě je.
Podívejte se na ta čísla, a díky čemu to je.
Prostě naše nemocné a staré lidi nemá kdo ošetřovat! Ale to je v naší kompetenci, to si rozhoduje Česká republika sama! A my se bavíme o této kompetenci a tato kompetence je a zůstane v rozhodovací pravomoci České republiky. Prosím, neveďme tady demagogii! To jsou dvě rozdílné věci. Prosím, veďme tu diskusi v těchto intencích! Děkuji.
Protože je to zcela zřejmé, já nemusím opakovat proč, protože přede mnou to tady řekl pan předseda Benešíka. Prostě nezaměňujme migraci, nezaměňujme ekonomické migranty a nezaměňujme azylanty. V případě azylantů jsme vázáni mezinárodním právem, k tomu jsme se dobrovolně rozhodli ještě dávno předtím, než jsme vstoupili do Evropské unie. Ale to bychom si ty souvislosti museli uvědomovat a to bych pravděpodobně chtěl už moc. Z několika možných návrhů zvítězil Marrákeš. Evidentně si to vyžádá delší diskusi.
Já jsem už zagongoval. Návrh nebyl přijat a budeme tedy pokračovat v diskusi. Nyní je na řadě podle pořadí přihlášených pan poslanec Leo Luzar, připraví se pan poslanec Jiří Kobza. Požádám sněmovnu o klid, abychom mohli vést rozpravu v prostředí, které je dostatečně důstojné pro projednávání tohoto bodu. Pokud vedete diskusi o jiném tématu, prosím, zásadně v předsálí. Ještě počkejte, pane poslanče.
Tady zaznělo, že bychom to neměli protahovat. Musím bohužel konstatovat, že jsme začali o hodinu později, než jsme začít měli, byť včera kolega Benešík byl upozorněn na to, že svolávat výbor v ten čas, který navrhl, je řekněme kontraproduktivní vzhledem k tomu tématu, že to nestihne. Ale myslím si, že příště už tu chybu asi neuděláte a budete vědět, že Sněmovna v tomto pohledu je důležitější orgán než výbor, který byl mimořádně svolán k této věci. Ale nyní už k základnímu tématu dnešního jednání. V roce 2004 vznikly společné základní zásady pro politiku v oblasti integrace přistěhovalců Evropské unie. Toto byl dokument, který jsme měli mít na zřeteli celou dobu, kdy se bavíme o migrační krizi. Protože v roce 2016 došlo k aktualizaci tohoto dokumentu a vznikl Akční plán pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Jinými slovy jsou to příslušníci třetích zemí mimo Evropskou unii, ale pracují tady, žijí tady, ale nepatří mezi stabilní příslušníky této země. V roce 2004 Evropská unie přijala dokument, který hovořil o akčním plánu přílivu pracovních sil do Evropské unie. Mělo to být výběrové přijímání pracovníků právě z těchto zemí kulturně blízkých, aby posílili ekonomický prostor Evropy.
Děkuji všem, že podpořili můj návrh usnesení, jsem tomu velmi rád. A také děkuji všem, kteří pochopili, že mou práci si chce přivlastnit někdo jiný.
Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Tato navrhovaná zvýšení jsou jen dílčími, byť významnými opatřeními v rámci důchodového pojištění, která směřují ke zvýšení životní úrovně důchodců. U vyplácených důchodů se rovněž nemění pravidla celkové valorizace. A také u těchto důchodů nová právní úprava přinese prakticky u všech důchodů vyšší navýšení důchodů všem o stejnou částku než podle současné právní úpravy. Přitom v důsledku přechodného ustanovení dojde v lednu 2019 k razantnímu zvýšení vyplácených důchodů. Poznámka: Děkuji za pozornost.
Děkuji, paní ministryně. Další výbor, který se tímto návrhem zabýval z rozhodnutí Poslanecké sněmovny, byl rozpočtový výbor.
Děkuji.
Ten akční plán je finančně zabezpečen, vzdělanostně zabezpečen, jen velice podrobně popsán a jsou v něm stanoveny úkoly pro jednotlivé členské země, jak by měly postupovat. Jinými slovy, Evropská unie vzala na vědomí, že tady je problém, docela významný problém, že se jí nepodaří ty tři miliony lidí, kteří už do Evropy přišli v rámci migrační krize, z té Evropy dostat ven, a rozhodla se je integrovat. Já bych rád, aby česká vláda v rámci Strategického rámce České republiky 2030, který by měl hovořit i o těchto záležitostech, ale věnuje se hlavně české populaci, českému rozvoji a českému ekonomickému růstu, předložila také český návrh integrace, nebo efektivní integrační strategie. Mimo jiné Evropská unie v roce 2017 přijala zcela nový nástroj pro sledování činnosti Evropské unie v oblasti integrace.
A faktická poznámka pana kolegy Benešíka, dobře.
A zde, já jsem to aspoň nenašel, se nikde nic nepíše o integraci migrantů na území Evropské unie nebo kdekoliv jinde. Píše se tam "reintegrace".
Takže tady je naprostá dobrovolnost a záleží na nás. Ona nám to pouze doporučuje, ona nám to nepřikazuje. A co se týče svolání výboru, pro dobrotu na žebrotu. Prostě my nejsme roboti! A pokud by si poslanci udělali čas a zašli tam, tak asi by vystoupení některých vypadalo úplně jinak. Teď nenarážím na Lea Luzara, který vystupoval přede mnou, ale na některé další, kteří diskutovali dříve. Takže já to prostě neumím udělat jinak.
My jsme na jednání výboru tu diskusi logicky rozdělili na dvě části. Druhá část diskuse se zabývala obecně důchodovou reformou, nebo reformou penzijního systému. Takže z tohoto důvodu bylo přijato toto usnesení, které jsem tady před malou chvílí přečetl.
Děkuji panu poslanci Janu Bauerovi, který nás seznámil s průběhem projednávání ve výboru pro sociální politiku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To je za rozpočtový výbor vše.
Děkuji, pane zpravodaji. Nejprve vystoupí paní poslankyně Pekarová Adamová, po ní paní poslankyně Golasowská.
A musím tedy reagovat i na slova paní ministryně, která uváděla, že se nijak neoslabuje zásluhová složka důchodů. Rovněž tedy musím říci, že se opravdu nejedná o změnu důchodového systému takovou, která by se dala považovat za reformu. Druhý návrh, který vám chci představit, je tedy z trošičku jiného ranku a týká se asistentů sociální péče. Protože jsou to lidé, kteří dnes nemají nárok na to, aby jim bylo právě jejich důchodové pojištění státem hrazeno. Tato péče je poskytována mimo registrované sociální služby, jejichž kapacita je omezena. Cílem zavedení tohoto institutu bylo odlehčit právě sociálním službám a umožnit závislým osobám zvolit si svobodně způsob poskytované péče. Asistentem se může stát kdokoliv, komu je více než 18 let a je zdravotně způsobilý. V tomto potvrzení vždy uvede stupeň závislosti osoby, které je péče poskytována. Konec citace ze zákona. V praxi se ale vztahuje toto zabezpečení v plném rozsahu pouze na osoby blízké a žijící ve společné domácnosti. Na asistenty sociální péče ve smluvním vztahu se závislou osobou, o kterou pečují, a evidovaných úřadem práce se vztahuje pouze zabezpečení zdravotního pojištění. A proto tady ten můj pozměňovací návrh. A tento článek péče o seniory v České republice tak může být podpořen.
Takže ano, to je přesně to zjištění, které je potřeba si tu zopakovat. Tak je pojďme změnit. Pojďme to otevřít na mezinárodní scéně. A my to chceme změnit. My za SPD říkáme, my to chceme změnit. Proto prosazujeme mimo jiné referendum, aby občané mohli rozhodnout, občané aby mohli rozhodnout o našem členství v Evropské unii. A je potřeba si to říct. A mimochodem, teď se mi dostal do rukou i návrh usnesení výboru pro evropské záležitosti.
Já mám za to, že Česká republika má jako suverénní stát právo podepsat mezinárodní smlouvy, ze kterých vyplyne, že na některých politikách bude spolupracovat s dalšími státy. To se stalo.
Nyní pan poslanec Ondřej Bžoch. Jaroslav Bžoch, pardon. Omlouvám se.
Budu velmi stručný, co se týče suverenity státu a podobně.
Nyní tedy pan poslanec Ondřej Benešík také s faktickou poznámkou.
Azylová politika vychází právě z našich mezinárodních závazků. To je náš mezinárodní právní závazek a je jedno, jestli je to žid, křesťan anebo muslim.
Proti tomuto protokolu se přitom vymezil na jednání ministr vnitra Maďarska, který ho označil za extrémně proimigrační. To je zásadně jiné hodnocení situace, než slyšíme od pana ministra Metnara a od premiéra Andreje Babiše. Námitka, že nás tento postoj vlády České republiky k ničemu nezavazuje, je dětinská. Je nutné zde na půdě Sněmovny se zeptat, na základě jakého mandátu pan ministr jednal, že se proti této deklaraci nevymezil. Vláda ani pan ministr tento krok neprojednali ve výborech. Zde mám písemné důkazy, že předtím než pan ministr do Marrákeše jel, tak prostě to ani na evropském výboru, ani zahraničním výboru projednáno nebylo. Potvrzuje mi to tady paní Blanka Koubová ze sekretariátu výboru pro evropské záležitosti a také paní Michaela Bandi ze zahraničního výboru, že to tam projednáno nebylo. To znamená, předtím než pan ministr zaujal na Marrákeši postoj tím, že se nevymezil, jako to udělali Maďaři. Jsem přesvědčen, že ano. Vláda či pan ministr vnitra to ale vidí evidentně opačně. Řekněme si na rovinu, že uvedený protokol je faktickou legalizací migrace z afrických zemí a odmítá nucené deportace imigrantů zpět. Fakticky směřuje k přiznání práva migrace jako součást lidských práv. Protokol vyzývá ke zrušení postihu za nelegální vstup do země a předává řízení migrace na nadnárodní úroveň. To je fatálně nebezpečné pro naši zemi. Jak víme, blíží se také základní revize Dublinského protokolu, tedy změna azylových pravidel, a jestli dopustíme předání migračních kompetencí na nadnárodní úroveň, tak fakticky souhlasíme s likvidací naší státnosti a národa. A souběh těchto kroků není náhodný. Odmítáme výmluvy, že souhlas pana ministra či jeho stanovisko, to, že se nevymezil, bylo nezávazné. Takhle země totiž nepatří úředníkům Evropské unie nebo nadnárodním neziskovým organizacím. Je dědictvím našeho národa a jen on má právo rozhodnout, respektive jeho zástupci, kdo v ní bude žít. Chci důrazně vyzvat vládu, aby jednala v zájmu Ústavy a svého slibu. To tady máme strany, které to prosazují, ale seznámily s tím předem voliče a volič to nějak před pár měsíci vyhodnotil ve volbách. Znovu bych tedy zopakoval, že není možné, aby v takto závažných věcech rozhodovala jen vláda bez mandátu Sněmovny nebo tam prezentovala nějaké stanovisko, ať takové, nebo onaké. A také není možné, že vláda zároveň uklidňuje lidi prázdnými prohlášeními, že jsou proti migraci, když ve skutečnosti se tam dělá opak a proti takovým zásadním deklaracím se nevymezuje na mezinárodní úrovni. Znovu říkám, že opravdu není možné a není to přijatelné pro nás v SPD, aby se zástupce vlády, která nemá důvěru, nevymezil proti takovému dokumentu, ve kterém se Česká republika de facto v některých pasážích hlásí k systémové podpoře migrace. A to je pro nás v SPD absolutně nepřijatelné. Deklarace žádá maximalizaci přínosů pravidelné migrace pro rozvoj, a to včetně přínosů pro členy diaspor. Autoři deklarace a myšlenky podpory migrace mimo jiné přemýšlí nad tím, jak Afričanům a Arabům migraci ještě více zatraktivnit. Chtějí usnadnění procesu převodu finančních prostředků, které posílají migranti do zemí svého původu, což v praxi znamená motivaci rodin, aby své zástupce vysílali do Evropy pro evropské dávky a následně exportovali tyto peníze do Afriky a Arábie, kde dobře poslouží například k podpoře šíření terorismu a radikálního islámu. Deklarace se hlásí k pozitivnímu potenciálu legální migrace a soustředí většinu svých činností na maximalizaci přínosů pravidelné migrace pro rozvoj, a to včetně přínosu pro členy diaspor; V sázce je budoucnost České republiky jako bezpečného státu bez sociálních nepokojů. Ale ten kontext je dokonce ještě širší. Tato úmluva zavádí do právního řádu ideologické mýty a snahy neomarxistů. Jde o genderismus, o snahu ovládnout fungování rodiny.
Jenom ve stručnosti shrnu některé údaje, které zazněly od starostů a matrikářů. Čili já budu velmi ráda, pokud ty připomínky starostů zohledníte. Myslím si, že je třeba je vyslechnout, a jsem ráda, že začnete jezdit do těch krajů. A jenom znovu opakuji, bylo by bývalo lepší, kdybyste toto udělali předtím, než tato navrhovaná optimalizace přišla na svět.
Pěkné odpoledne, vážený pane ministře zdravotnictví. Vytíženost tohoto přístroje je obrovská a kapacitně nepokrývá potřeby Všeobecné fakultní nemocnice.
Děkuji.
Finanční zdroje z nějakých nadačních příspěvků jsou běžnou součástí financování zdravotnictví všude na světě. Takže já nevidím důvod, proč tento zdroj financí nějak omezovat v České republice. Většina klinik ve VFN spolupracuje s nějakou nadací a z nadačních příspěvků jsou nakupovány desítky přístrojů ročně. Ve výsledku jsou to peníze daňových poplatníků, stát nemá žádné vlastní peníze. Samozřejmě na to asi můžou být různé názory, ale toto je jeden z příkladů, ale skutečně těch přístrojů je nakupována celá řada z nadačních příspěvků v rámci skoro všech klinik VFN.
Další dotaz nebude. Takže prosím pana poslance Valentu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, táži se vás na obdobnou věc, na kterou jsem se dnes již ptal premiéra Babiše. A mnozí další váleční zločinci.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže poté, co jsme si dopoledne vyslechli něco o zradě národa a podobně silná slova, tak teď mám pocit, že bychom měli snad přerušit diplomatické vztahy třeba se Švédy za ten Karlův most a mohli bychom se vrátit ještě dál a ještě dál a pak bychom si mohli vyčítat, kdo komu zabil mamuta. To přenesení srazu Sudetoněmeckého krajanského sdružení, ta myšlenka řekněme, na naše území rozhodně není nová. A teď ta nynější slova ohledně případného konání sněmu v České republice je rozhodně třeba také brát s nadhledem. Spíš jako řečníkovo vyjádření, rozhodně ne jako konkrétní plán, a to i z důvodů zcela praktických.
Až na výše uvedený případ ostatním věcným námitkám, které žaloba vznášela, však soud nepřisvědčil. Nicméně podání kasační stížnosti nemá odkladný účinek, tudíž rozsudek Městského soudu v Praze je v právní moci. Ministerstvo průmyslu a obchodu jako věcně příslušný stavební úřad vedlo ve věci skladu vyhořelého jaderného paliva stavební řízení, ve kterém byla tato stavba v roce 2009 povolena. Podaná kasační stížnost byla v lednu roku 2013 zamítnuta a pravomocné stavební povolení nebylo zrušeno.